Budeme mít levné pivo, možná budeme platit tomu, kdo to pivo vypije, budeme mít na všechno, protože hodný dědeček rozdal pokladničky.
Nyní tedy paní poslankyně Putnová s faktickou poznámkou a připraví se pan poslanec Fiedler s faktickou poznámkou.
Ještě jednou dobré dopoledne. Já jsem si vybrala ten příklad s praktickými lékaři proto, že mi šlo v tu chvíli o to upozornit na to, jak se promění kvalita života, speciálně v malých obcích a v obcích, které jsou vzdálené od velkých měst. To je zkušenost, kterou já jsme nasbírala během léta, když jsem mluvila se svými vrstevníky a se svými známými. Pokud v malé obci zavře ordinaci dětský lékař, bude zavřená hospoda a skončí třeba zahradník nebo automechanik, tak musíme říct, že kvalita života se v té obci přece změní. My se bavíme jenom o živnostnících a bavíme se jenom o lidech, kteří jsou povinni vykazovat EET. Ale bavme se také o tom, jaké to bude mít dopady do prostředí a jak to postihne kvalitu života, speciálně v menších obcích.
Já vám děkuji. Nyní tedy pan poslanec Fiedler a připraví se pan předseda Stanjura s faktickou poznámkou.
Já také budu krátký jako kolegyně paní poslankyně Putnová. Já bych zareagoval na to, co tady říkal pan předseda hospodářského výboru kolega Pilný. Naprosto absolutně s tím souhlasím. Tam není, co bych rozporoval, že je to rychlejší, že je to prostě pro ty z nás, kteří děláme s výpočetní technikou, s elektronickými systémy, je to logičtější, jednodušší, pohodlnější, rychlejší. Naprosto souhlasím, bez výhrad. K tomu zkušenost moje. Mám tchána, který běhá se složenkami na poštu, aby zaplatil účet, který mu přijde. Bude to jednodušší, rychlejší, pohodlnější a díky tomu, že to nebude u té klasické banky, která ho sdírá na měsíčních poplatcích, ale bude to elektronicky tam, kde to mají zdarma, ušetříš ročně skoro tisícovku.
Děkuji.
Tak aby to zcela jasně zaznělo, že není to tak, že tady není přítomna.
Děkuji, o její omluvence vím, byla načtena. Nyní tedy požádám dalšího řádně přihlášeného do rozpravy a tím je pan poslanec Horáček a připraví se pan poslanec Kučera. Prosím, máte slovo.
Děkuji, pane předsedající. Kolegyně, kolegové, já rozumím dnes tomu, co se pan ministr financí snaží. Stále nám tvrdí, že elektronická evidence tržeb přinese do státní pokladny více peněz.
Jdu zjistit, kde je, a bude požádán, aby se navrátil do sálu.
Více miliard do státní kasy znamená více peněz na dotace a třeba i na další Čapí hnízdo. Říkám si, když chce pan ministr víc peněz do státní kasy, aby bylo více peněz na dotace, proč nejde tam, kde jsou velké peníze a jejichž příjem do rozpočtu by byl opravdu patrný. Ale ono je to zřejmé. Dost těžko pan ministr Babiš bude dnes naplňovat to, co sliboval, když tím by poškodil nejvíce své vlastní zájmy. Ostatně zatím se mu podařilo jejich prosperitu a efektivitu zvyšovat. Když jsme se kdysi podivovali nad obchodními úspěchy tehdejšího ministra dopravy Aleše Řebíčka, vůbec jsme netušili, že kdesi v pozadí je někdo, kdo se učí, jak se politika propojuje s byznysem, a že nám jednou, vlastně to bylo docela brzy, ukáže, jak se to dělá ve velkém. Jak ji vlastně charakterizovat. Ukazuje se, že nejvýstižnější definicí je, že je to nepřipravený, diskriminující, nefunkční systém tvořený jen pro odvrácení pozornost od toho, že skutečné peníze leží české státní pokladně někde jinde, na což se ale nechce upozorňovat, protože jedno z těch míst je soukromá pokladnička pana ministra. Říká se tomu "vrtěti psem" a vypadá to, že pan ministr Babiš tady vrtí nejen psem, ale celým stádem psů a doufá, že si proto lidé přestanou všímat toho všeho dalšího. Jako opozice nesmyslné nápady současné koalice asi nemáme šanci zvrátit. A pokud to vše nevadí koaličním partnerům, je nutné přiznat, že tu dnes diskutujeme nad něčím, co hlasovací mašina tak nějak schválí prostě jen proto, že si to koaliční partner vymínil a koalice jako taková není připravena na jakoukoliv vnitřní diskusi, natož na nějaký spor. Přesto, nebo možná právě proto se domnívám, že naše úloha zde je zcela zásadní a potřebná. Tady ale nejde o jednu konkrétní právní normu, jakkoliv je hloupá a zbytečně obtěžující.
To je všechno. Namarkuje tržbu. Tím to skončilo. A občan dostane účtenku. Nic se nebude zdražovat. Bude se zlevňovat, protože my snižujeme daně, DPH, které vy jste zvýšili!
Pro odpočet daně to bude přijatá plnění v režimu přenesené daňové povinnosti, klasický odpočet plnění, dále to bude klasický odpočet plnění z řádku zjednodušených daňových dokladů.
Je to fiktivní firma. Tak prosím vás, přijďte na školení k nám a my vás to naučíme. Já bych se jednou fakt chtěl dožít, že naše Finanční správa bude jako údajně ve Švédsku. Finanční správa vlastně vyplní za občany daňové přiznání a potom přijde za nimi a zeptá se: dobře jsme to vyplnili? Tohoto bych se chtěl někdy dožít. Prosím vás, zase říkáte nepravdy a platí to, co jsem řekl.
Děkuji a nyní prosím řádně přihlášeného pana poslance Svobodu. Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Děkuji za slovo, paní předsedající. Nebudu hovořit o pyšné princezně, ani o jejím střevíčku, budu hovořit o tom, jak ten střevíček bude některé naše spoluobčany tlačit. V nedávné době tato Sněmovna odhlasovala zrušení poplatků u lékaře. My jsme proti tomu a i já osobně jsme proti tomu snášeli celou řadu podkladů, proč je to špatně. Nikdo nám to nevěřil a dospělo to k tomu, že po zavedení tohoto zákona pan ministr financí musel říct, že to byla chyba. Naše ordinace se znovu naplnily čekajícími lidmi, kteří přicházejí bez jakéhokoliv důvodu, náklady na provozované praxe narostly. Putnová hovořila o tom, že řada lékařů není schopna pracovat s takovýmito věcmi, protože nemají příslušné vybavení. A je to pravda. Ono to zdánlivě vypadá, jako že ti lékaři jsou hloupí a nejsou schopni pracovat s jednoduchými pomůckami, ale my se musíme podívat na druhou věc. V oblasti praktických lékařů v předdůchodovém nebo důchodovém věku je prakticky 60 % lékařů. A samozřejmě je to skupina lidí, kteří už nemají žádný zájem začínat něco nového. Prostě klesne. Víc se nedá udělat. Když máte víc administrativy, uděláte méně té medicíny.
Občané a především podnikatelé očekávají od nás poslanců, že se pokusíme tento stav alespoň trochu napravit a legislativu zjednodušit tam, kde to poměrně snadno lze vykonat. Daňové zákonodárství se přímo nabízí jako oblast, kterou můžeme výrazně zjednodušit tak, aby byla přístupnější všem poplatníkům a plátcům daní, aby co nejméně zatěžovala občany a podnikatele.
Omlouvám se, pane poslanče, ale váš čas vypršel.
Dovolím si pokračovat v dalším kole.
Dobré dopoledne, vážený pane předsedající, vážení členové vlády, dámy a pánové. To znamená, jak dopadne na občany a jak dopadne třeba také na pacienty. V té první otázce, kterou jsem si kladla, zda tento zákon nemá korupční potenciál, jsem si bohužel musela odpovědět ano, tento návrh zákona v sobě nese skrytý korupční potenciál. Korupční potenciál vidím v tom, že jsme vytvořili podmínky pro fázování, a docela chápu radost koaličních partnerů a pana zpravodaje Klašky, když vyjednal v říjnu jednotlivé fáze nabíhání. Protože chápu, že to vnímá jako politický úspěch. Jsem přesvědčena, že v budoucnosti se o těchto termínech bude dále jednat. Že to, co bylo stanoveno v říjnu loňského roku, nemusí být ještě definitivní termín. Koneckonců s posouváním termínu a s odkladem máme v českém zákonodárství přece svoje zkušenosti! Vidím tedy skrytý korupční potenciál v tom, že termíny, tak jak jsou navržené, budou předmětem dalšího politického ujednání a dalších politických obchodů. Můžete mi navrhnout, že se to nestane. Tou druhou oblastí je to, co jsem uvedla jako další téma, kterému bych se chtěla věnovat, a to je kvalita života, která bude souviset s tím, když podnikatelé, živnostníci se rozhodnou svoji činnost ukončit. Já jsem měla možnost během letošního léta se setkat s řadou svých přátel, z nichž někteří jsou lékaři. Budu se zabývat jednak zubními lékaři a také dětskými lékaři. Všechny zdroje jsou v mém projevu v tomto smyslu dohledatelné. Každým rokem dochází k mírnému zvýšení průměrného věku lékařů. V důsledku tohoto vývoje se zvyšuje procento lékařů starších 60 let.
K procedurálnímu návrhu může být protinávrh. V tom případě, pane předsedo, pojďte dát protinávrh.
Můj protinávrh je poměrně jednoduchý. Toto nebyl procedurální návrh. To nebyl procedurální návrh. Toto nebyl procedurální návrh. V opačném případě budeme oprávněni namítat porušení zákona. Chystáte se porušit zákon po pečlivém plánu a v organizované skupině.
K tomu vašemu plánu chci říci jedno, tady jsou lidé zavíráni za to, že porušují zákon. Vy se chystáte porušit Ústavu. Co s vámi?
Pro upřesnění odcituji a dám hlasovat. Za faktickou poznámku se považuje i procedurální návrh týkající se způsobu projednávání některého bodu pořadu. Předpokládám, že přicházíte také s procedurálním návrhem.
Vzhledem k tomu, že se v tom evidentně neorientujete, dávám procedurální návrh hlasovat o odvolání předsedajícího, který by věděl, co podle jednacího řádu je, či není procedurální návrh.
Počet poslankyň a poslanců se ustálil. Tento návrh byl zamítnut. Vzhledem k tomu, že žádný další procedurální návrh nezazněl, a já říkám, že podle jednacího řádu budeme hlasovat v souladu tak, jak byl načten panem předsedou Faltýnkem.
Takže vznáším námitku proti vašemu postupu.
Návrh byl zamítnut. Vzhledem k tomu, že byl načten procedurální návrh, dám o něm hlasovat bez rozpravy. Pouze za předpokladu, že máte protinávrh proti procedurálnímu návrhu.
Na zvukový záznam a pro historii. Mám, pane předsedající, protest, protože dáváte hlasovat o procedurálním návrhu. Nebudu snižovat úroveň Poslanecké sněmovny tím, že přednesu stejně relevantní poslanecký návrh. Ale pro historii, pro záznam a pro správní zkoumání - pane předsedající, podporujete nezákonné jednání. Řiďte si to dál, protože většina občas může jednat i nezákonně, ale špatně končí.
Je zde pouze jeden návrh, aby bylo řádné ukončení rozpravy ve třetím čtení, panem předsedou Stanjurou. Prosím. Hlasovat o tom, že porušuji jednací řád, není procedurální návrh. Ten nelze hlasovat. Znovu říkám, je to procedurální návrh. Doufám, že se polepšíte.
To je stejný příklad. Jestli těm živnostníkům raději neulehčit život. Děkuji.
Já vám také děkuji. V tom případě pan poslanec Leoš Heger.
Já jsem nikdy neříkal, že živnostníci jsou podvodníci. Já pro ty živnostníky něco dělám. A co jste udělali vy? To je prostředí, které jste tady zavedli vy. Takže nemluvte tady nepravdy. Takže vyměňte si už konečně ten projev. Pokladničky. A ty, které jsem rozdal na ministerstvu, to dělali moji zaměstnanci, které si platím soukromě, nikdo z ministerstva. Takže prosím vás, já tomu rozumím, že TOP 09 bojuje o přežití. Já jsem byl na pivu a na guláši. Tak neříkejte, že jsem nějaký absentér.
Jak bude politická scéna vypadat, o tom rozhodnou voliči. Podobně jako prezident Zeman vytáčíte, přiléváte olej do ohně na všech stranách způsobem naprosto neskutečným. Včera se tady zpoplatnily normy. Vy jste opravdu tak chytrý, pro Agrofert peníze jsou, ale pro drobné podnikatele, kteří musí dělat v souladu s normami, potřebují technické normy, aby dělali kvalitní a bezpečné výrobky, tak zaplaťte si, zaplaťte si, zaplaťte si. Já bych se vás tady zeptal, co vy jste udělali pro podnikatele? To je celá vaše ideologie. Bohužel je mi líto, zatím občané vám v tom naslouchají.
Já říkám: Nyní tedy pan poslanec Adamec. A připraví se paní poslankyně Adamová. Prosím, máte slovo. Děkuji. Nyní tedy paní poslankyně Adamová.
Děkuji. Tak tedy aby to bylo uvedeno na pravou míru, to, že jste nebyl U Glaubiců, dobře, ale že jste tady nebyl, to je fakt.
Děkuji. V tom případě nyní vystoupí pan ministr Andrej Babiš se svou faktickou poznámkou.
Mě to baví s vámi se tady dohadovat, fakt mě to baví. A já jsem si dal závazek, že v tomto roce se polepším.
Přesto jsem proti elektronické evidenci tržeb. Jsem proti zásadně, zcela a důsledně. Ze dvou důvodů. Prvním důvodem je samotná elektronická evidence tržeb. Je to nástroj zcela nepatřičný. Elektronickou evidenci tržeb nepotřebujeme, protože stát má všechny prostředky pro efektivní výběr daní. Elektronická evidence tržeb je diskriminující, protože zasáhne ty malé a velkým naopak pomůže. Elektronická evidence tržeb je mrhání veřejnými prostředky. Můj druhý důvod, proč stojím proti elektronické evidenci tržeb, má širší společenský kontext. Elektronická evidence tržeb je totiž logickým pokračováním setrvalého tlaku socialisticky smýšlejících politiků, velkopodnikatelů a odborářských bossů proti malému podnikání. Zvláště v posledních dvou letech se začala naše společnost měnit k horšímu. Přibývá zákonů, ubývá prostoru pro svobodné rozhodování, stále více je vše evidováno, jsou shromažďována data. Stát chce od občanů vybírat stále více peněz a potom s těmi penězi velmi špatně hospodaří nebo si za ně politici kupují hlasy voličů. Plíživě, nenápadně se Česká republika mění v socialistický stát s oligarchickými prvky. Přestože experiment sociálního státu ztroskotal, což již vyslovili i vrcholoví evropští politici, premiér České republiky stále tvrdí, že chce sociální stát zachovat, a proto prý musí vybírat stále více na daních. Dokonce vyhrožuje svým občanům-podnikatelům, že pokud nepřistoupí na požadavky vlády, zvýší jim daně. Dnes je již pojem sociální stát jen zástěrkou pro budování nového socialismu. To znamená posilování moci státu, vysoké zdanění všech činností i majetku, příklon k velkému průmyslu, extrémní nárůst moci a sebevědomí odborů a naopak tlak na malé podnikání. Proto jsem proti elektronické evidenci tržeb. Elektronická evidence tržeb je zřejmým pokusem, jak omezit svobodu podnikání malých podnikatelů a živnostníků. Elektronická evidence tržeb je logickým pokračováním posilování moci státu. Ústava České republiky říká, že jsme liberálně demokratický stát. Také proto jsem proti elektronické evidenci tržeb. Protože stát je tady pro nás, ne my pro něj - píše drobný podnikatel, jehož jméno je mi známo. Z toho vyplývá, že zde dochází k honu na drobné podnikatele, osoby samostatně výdělečně činné a rozhodně by jim bylo lépe, kdyby odešli z podnikání a stali se zaměstnanci. To je jedna část komentáře k tomuto dopisu. Při školení ke kontrolnímu hlášení DPH, pokud drobný podnikatel prodává, je to podnikatel v prodeji vína, dovozce a prodejce vína, pokud by prodal pár lahví tohoto vína fyzické osobě, tak musí identifikovat tuto fyzickou osobu, které toto víno prodal, a identifikátorem této fyzické osoby pro účely úřadů je jeho rodné číslo, rodné číslo toho člověka, který si toto víno koupí. Chtěla jsem se zeptat, jestli je to pravda.
Kontrolní hlášení je pro plátce DPH.
Prosím, máte slovo.
Bohužel někdy si i hrajeme na ochranu osobních údajů, ale toto je skutečnost a toto je fakt.
Děkuji a s faktickou poznámkou paní poslankyně Chalánková.
Takže já děkuji, že si tady to všechno vyjasníme. Byl to dotaz, který přišel ke mně skutečně ze školení, takže děkuji za to.
Prosím, máte slovo.
V té nejobecnější rovině ten problém uvedu nebo přistoupím ke dvěma citátům. Odpusťte mi takové historické okénko, jsem povoláním historik. "Nemáme v úmyslu střední stav zničit, jak to o nás tvrdí naši nepřátelé, nýbrž máme zájem na silném prosperujícím živnostnictvu, jehož oprávněné požadavky jsme vzali do svého programu, a budeme je se vší rozhodností prosazovat." Druhý citát: "Pokud jde o obchodní živnosti, musíme je suchou cestou zlikvidovat převzetím, výkupem, umrtvením, abychom co nejdříve měli distribuční síť až ke konzumentovi i v ruce." Nebudu tady dělat kvíz, kdo je autorem těchto citátů. Byl to Klement Gottwald. Nejprve ten první citát je z roku 1946, z období předvolebního boje před volbami v roce 1946, kdy se snažil mezi voliče komunistické strany nalákat také živnostníky, drobné podnikatele. Ten druhý je potom ze zasedání ústředního výboru Komunistické strany Československa z listopadu roku 1948 poté, co se tedy komunisté už chopili moci. Tento historický exkurz jsem předložil spíše pro oživení a zcela bez náznaku aktualizace.